V souladu s jednacím řádem se nejprve vyrovnáme s návrhem na opakování druhého čtení. Slyším žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Tato procedura bude zhruba o polovinu kratší, než byla ta předchozí. Návrh legislativně technických úprav, které byly předneseny ve třetím čtení.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, ta debata tady byla, vlastně ta hlavní hesla: musíme zabránit politizaci České televize. Od 18.00 neslyším nic jiného: jenom další a další politizace České televize, vy ji chcete zničit a tak dále. Potom tady budou lepší politici, jiní, potom to zvolíme správně. To nebude politizace?
Na jasnou otázku jasná odpověď. Ne, pokud se hlasuje, tak to není tyranie většiny. A to, proč jsme tady a teď v této situaci: myslím, že pan kolega Stanjura to správně vysvětlil. Já si myslím, že ta diskuse je cenná. Na tom přece není nic divného.
Pan poslanec Koten, připraví se pan poslanec Juchelka. Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Škoda, že ve vašich řadách není.
Děkuji. Pan předseda Sněmovny, poté jsem viděl pana předsedu Bartoška.
Padlo to.
Odpovím za sebe.
Já se omlouvám, pan předseda Farský.
Já bych chtěl požádat o přestávku na jednání klubu dvouhodinovou, která navazuje na mého předřečníka, kterým byl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek.
To jsme na osmi hodinách. Tak to já mám deset hodin v tuto chvíli. Pokud chtějí reagovat na ten procedurální návrh, tak pan poslanec Nacher.
No, dámy a pánové, já bych chtěl reagovat.
To je samozřejmě otázka na předsedy jednotlivých klubů. Ano, hlásil se.
Jenom poslední větu, že jehňátko koalice se dostalo do spárů tyrana opozice.
To byla taková pěkná poetická tečka. schůzi Poslanecké sněmovny do pátku 28. května, kdy budeme pokračovat v bloku třetích čtení. Zítra v 9 hodin bude zahájena 105. schůze Poslanecké sněmovny, 10 minut po jejím ukončení budeme pokračovat v přerušené 93. schůzi Poslanecké sněmovny.
Pan poslanec Jakob tady citoval dopis obce Kácov. Tato kritéria byla domluvena s Ministerstvem vnitra. Zároveň se tady debatuje dostupnost. Panu ministru Zaorálkovi tady musím dát pouze vlastně souhlas s tím, co on řekl. Byli jsme přesvědčeni o tom, že je to správná cesta. Znovu opakuji, my jsme všechny tyto památkové věci dělali v úzké součinnosti s Ministerstvem kultury a je dohoda, že tam, kde jde o památky UNESCO, národní kulturní památky a rezervace, zůstane ta podoba dnešní, to znamená včetně závazného stanoviska. To prosím není pravda. Všechny resorty daly souhlas, ve vládě to prošlo jednomyslně. To znamená, i moje stanovisko k tomu bude negativní, pokud tam je nesouhlasné stanovisko resortu. Je znova potřeba připomenout v tomto kontextu, že jde o kompetenci státu. Stavební řízení je kompetence státu v přenesené působnosti.
Jsme před hlasováním a je závěrečné slovo ministryně a zpravodajů. Zabýváme se tím dlouho a chceme, aby ten zákon byl přijat. Prosím, pokračujte.
Stát za to u obcí platí zhruba čtyři miliardy ročně. Opět se dostáváme k tomu, že není jasné, kde mohou být stavební úřady i v budoucnu nebo územní pracoviště stavebního úřadu. Znova opakuji, není to pravda. Zároveň byla zmíněna anketa mezi úředníky. Zhruba přes 20% úředníků řeklo, že by rádi zůstali na obcích. V kontextu toho, že měníme procesy - a to zcela zásadně, protože nastavujeme apelační principy, bude jenom jedno řízení, a tak dále - tak je třeba si uvědomit, že ubude zhruba 40 % agendy. Naprosto podtrhuji, to je skutečně velmi nutné. Proto se snažíme tu stavební soustavu odpolitizovat, odpolitizovat jak od samosprávy, tak i od státní správy, to znamená od ministerstev. On se debatoval ve výborech, ale nakonec podán nebyl. Nic takového se nestane. Chceme přece všichni, aby se začaly stavět bytové domy, dálnice, obchvaty, ale i třeba rodinné domy. Zkrátka si všichni přejeme, aby se rozjela výstavba na všech úrovních. Proto jsem přesvědčena, že na potřebě nového stavebního zákona panuje celospolečenská shoda. A řekněme si, jak to doopravdy je. Našim občanům, zástupcům profesního sdružení a mnohým dalším je úplně jedno, úplně jedno, jestli jim dá razítko úředník obce, nebo státní úředník. Chtějí to mít hlavně rychle a chtějí mít předvídatelné lhůty. Pokud se chceme opravdu posunout a zrychlit výstavbu, musíme striktně změnit pravidla, a je na to nejvyšší čas.
Nyní závěrečné slovo zpravodaje kolegy Kolovratníka. Připravit se může zpravodaj výboru pro veřejnou správu Ivan Bartoš.
Pravdou zůstává to, že neshoda je na tom klíčovém, na tom zásadním, na té institucionální změně.
Proto KDU-ČSL nepodpoří tuto verzi, která tady je v tuto chvíli navrhována poslancem Kolovratníkem. Na závěr mi dovolte ještě připomenout to, co tady vlastně naprosto pregnantně popsal pan ministr Zaorálek. Otázka územního plánování, která v případě, že projde pozměňovací návrh pana kolegy Kolovratníka O7 až 34, jestli se nepletu, tak znamená převedení územního plánování do samostatné působnosti obcí a měst. Je to tam jasně napsáno. Nebo co to má znamenat? Tolik tedy návrh usnesení, které by mělo být hlasováno jako doprovodné na závěr.
Prosím, paní poslankyně Kovářová do rozpravy.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já přednesla názor na tuto novelu za klub Starostové a nezávislí. Přitom šance přijít s návrhem, který bude mít širokou podporu, byla zcela výjimečná. V otázce stavebního zákona se asi všichni shodneme na tom, že by měl být jednodušší, neklást drobným ani velkým stavebníkům zbytečné byrokratické překážky, měl by být přívětivý k drobným stavebníkům, dělat pro ně řízení jednoduché, dostupné, nezvyšovat zbytečně náklady, měl by také dávat jasná pravidla developerům, zaručovat jim rovné zacházení a předvídatelné časové lhůty a měl by také obcím dávat dostatek pravomocí k tomu, aby přiměřeně korigovaly svůj rozvoj a aby byly schopny ho efektivně regulovat. Toto slibovala vláda, že bude splněno. A nyní těsně před hlasováním zde ve Sněmovně to vypadá přesně naopak. Ale nemohu ponechat stranou, že důležitý návrh vládní poslanci na poslední chvíli doslova zaplevelili různými pozměňovacími návrhy, které dále zhoršují již tak špatná řešení v předloze samotné. Problémů je skutečně celá řada. Upozornit chci alespoň na dva nejvýraznější. Tam došlo tedy ke změně, protože návrhy vládních poslanců byrokratický masakr ještě vylepšují v uvozovkách převodem do čistě státní správy a plošným rušením stovek jednotlivých stavebních úřadů v regionech. Dost často slýcháváme v souvislosti s projednáváním novely stavebního zákona několik pojmů, jako je centralizace, decentralizace, státní správa, samospráva. Drobný stavebník bude mít na úřad mnohdy klidně 50 kilometrů daleko. Megaúřady budou konfrontovány s nutností znalosti místní, obvykle velmi specifické situace. Budou trpět personálním nedostatkem, protože představa, že se do nich v uvozovkách přestěhují zkušení úředníci z obcí, prostě nemůže fungovat, už jenom proto, že obecní úřady mnohé z nich rády zaměstnají na jiných postech. Ano, jsme proti tomu, aby vznikl jeden velký megastavební úřad. Nechceme, aby se služba vzdálila od občanů. A samozřejmě tím zaniknou i kvalifikovaná místa v menších městech a obcích. Ráda bych si položila otázku, kde budou zrušeny stavební úřady. Kdo o tom bude rozhodovat? Podle zákona o tom bude rozhodovat Nejvyšší stavební úřad. Na základě jakých pravidel? Víme, kam přesuneme úředníky? Není to trochu pozdě? Protože tak, jak byla provedena anketa mezi starosty, tak velká část z nich rozhodně neplánuje, že přenechá budovy pro nově vznikající úřady. A to nehovořím o tom, jakým způsobem má dojít k přechodu 13 000 úředníků. Myslím si, že dalším, velmi závažným okamžikem návrhu novely stavebního zákona jsou náklady. Hovoří se o tom, že takovýto přesun by jednorázově mohl stát více než 20 miliard korun, a to v době, kdy státní rozpočet počítá každou korunu a bude otázkou, zda v dalším období bude mít na zajištění mandatorních výdajů. Proto se ptám, zda je to nutné. Takovéto opatření by mohlo mít čtyři základní pilíře.
Jak tady správně poznamenal pan předseda volební komise, budeme muset se potom na závěr vypořádat s návrhem na hlasování návrhu na tajnou volbu. Pan poslanec Martínek. Prosím, máte slovo. Zahajuji hlasování. Přečtu omluvu.
Z vyjádření vybraných kandidátů -"
Pane poslanče, já vás přeruším a požádám Poslaneckou sněmovnu o klid v jednacím sále.
Já jenom tady pro kolegu. Samozřejmě čtu dopis, který byl směrován na předpokládané datum volby, kde bylo 25. - úterý, ale dnes máme středu, ano, jak došlo ke změně.
Prosím, zkuste pokračovat.
Od loňského února jste přes varování odborné veřejnosti a posléze i Senátu zvolili do Rady ČT řadu osobností, které předem vyjadřovaly otevřené nepřátelství současnému vedení České televize, nebo dokonce zpochybňovaly veřejnoprávní podstatu ČT vůbec. Ostudu takovou, že již i biskupská konference ústy arcibiskupa Jana Graubnera dává ruce pryč od své nominantky Hany Lipovské a vyzývá ji k odstoupení. Členové Rady ČT mají být ze zákona nezávislí na politických stranách, naopak mají reprezentovat pestrost zájmů a názorových proudů veřejnosti. Většina ve volebním výboru i ve Sněmovně postupně vybírá kandidáty, kteří nereprezentují tuto pestrost veřejnosti, ale specifické zájmy hlasovací většiny. Výsledkem je, že složení Rady ČT už naprosto není apolitické. Je vrcholně politické a poměr sil zde neodpovídá ani poměru zastoupení stran ve Sněmovně. Vlastně by bylo spravedlivější, kdyby v Radě ČT seděli rovnou zástupci politických stran. Stejný problém se pochopitelně týká i dvou dalších veřejnoprávních institucí - Českého rozhlasu a ČTK. Neveřejná jednání rady bez záznamu, dokonce s vyloučením některých členů. My jsme veřejnost, Rada ČT zastupuje nás. Vměšování rady do personálních a programových záležitostí ČT. Zjevný střet zájmů některých radních. Urážky novinářek a novinářů členy Rady ČT. Bude to férovější vůči občanům, kteří vás zvolili a kteří rozhodnou o vašem osudu v nadcházejících volbách. My však věříme, že považujete nezávislost veřejnoprávních médií za nedotknutelnou součást demokratického zřízení naší republiky. Kromě toho bych chtěl přečíst i další dopis bývalých členů Rady ČT, který by také měl zaznít, aby se dostal k veřejnosti: "Vážené dámy, vážení pánové, se znepokojením sledujeme jednání současné Rady České televize. Současná Rada ČT tato pravidla opakovaně ignoruje a porušuje, ať už úmyslně, či z nevědomosti, která však její členy neomlouvá. Nemůže předsedovi dozorčí komise, kterou sama před pouhými několika měsíci jmenovala, vyhrožovat odvoláním jen proto, že nález kontroly provedené komisí nedokládá nezákonné jednání generálního ředitele ČT. Členové Rady ČT pochopitelně mají na činnost České televize nejrůznější názory, ale nemohou s generálním ředitelem ČT jednat způsobem, který nelze pojmenovat jinak než šikanou. Seznam závažných přešlapů současné Rady ČT je mnohem delší a ve svých důsledcích vedou k bezdůvodnému, ničím konkrétním nepodloženému zpochybňování významného veřejnoprávního média. Českou televizi takové jednání jednoznačně poškozuje. Není divu, už na to upozorňují i významné mezinárodní organizace, International Press Institute, European Broadcasting Union. Vyzývám vás, abyste se činností současné Rady ČT zabývali a zjednali nápravu. Členové Divácké rady však považují současný politický tlak na Českou televizi za ohrožení její nezávislosti a za oslabení veřejné služby.
Právě tuto nejistotu lze dle komise spatřovat v absenci podpory rozvoje solární energetiky prostřednictvím aukcí. Vytrženo z textu - Česko neučinilo dost pro objasnění budoucích nabídkových a investičních podmínek ve svém konečném plánu. Při zavedení aukčního mechanismu podpory se není třeba obávat souběhu podpory. Ve srovnání s roční podporou pro stávající solární elektrárny ve výši téměř 30 miliard korun jde o zanedbatelnou částku, která nezatíží spotřebitele elektrické energie. Ve výsledku bude celková roční suma podpory ještě podstatně nižší, neboť lze právě systém aukcí kombinovat s investiční podporou díky fondu, který jsem zmiňoval. Musí však být zajištěno, že nebude pro účely výstavby těchto elektráren zabírána zemědělská půda využitelná pro zemědělské účely tak, aby nebyla narušována rostlinná produkce pro udržitelnost zásobování obyvatelstva a podobně. Nicméně myslím si, že v prvních letech je určitě bezesporu lepší ochránit tu nejkvalitnější půdu. Pak mám ještě další pozměňující návrhy. Tuto hodnotu je nutné brát jako nepodkročitelnou při zohlednění stanovení výše podpory a odvodů, kterými stát výrobny elektřiny zatěžuje. Stanovení této hodnoty vytvořilo legitimní očekávání na straně výrobců, které je nutné respektovat. Kolega Luzar mě požádal, abych mírně zjednodušil vystupování. Jsem ochota sama. Omlouvám se, ale myslím si, že toto bylo potřeba vysvětlit. Budeme si potom vybírat, který ten model je nejefektivnější pro naši energetiku, který zabezpečí fungování obnovitelných zdrojů, ale zároveň bude garantovat, že nebude docházet k překompenzacím, k zbytečným utrácením peněz a ke zdražování cen pro koncové zákazníky. A děkuji za trpělivost s námi.
Děkuji. Budeme pokračovat v obecné rozpravě.
Já jenom upozorňuji na to, že tohle je velmi nestandardní situace, aby poslankyně zpochybňovala hlasování, které prošlo, a tvrdí, že byla pro, a kvůli tomu ho chce zpochybnit. To je podle mě metoda, kterou bychom v této Sněmovně neměli zavádět, jenom abyste tady vyobstruovali projednání zvýšení platů učitelů.
O námitce rozhodneme hlasováním, uvidíme. Takže zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. A my tedy budeme opakovat hlasování o návrhu pana poslance Bartoně, abychom sněmovní tisk 503, zkráceně pedagogičtí pracovníci, zařadili odpoledne jako první bod odpoledního jednání. Všechny jsem vás odhlásil, slyším klepání. Hlasujeme o návrhu pana poslance Bartoně. Kdo je proti? Ještě několik dodatečných omluv. Tak prosím, máte slovo k hlasování.
Děkuji za slovo.
Takže zahajuji hlasování. Kdo je proti? Odhlásil jsem vás. Takže dvě minuty uplynuly, prosím, máte slovo, pane předsedo.
Proto zpochybňuji hlasování.
Budeme hlasovat opět o tom bodu, že pedagogičtí pracovníci budou zařazeni jako první odpolední bod. Návrh nebyl přijat. Už ani nevidím nikoho, kdo by požadoval kontrolu hlasování.
Já vás v tuto chvíli musím přerušit. Samozřejmě budete moci pokračovat ve svém vystoupení, až se dostaneme znovu k tomuto bodu.
Vysvětlím, nejde o zákon.
Dobře. Pro jistotu ještě poznamenám, že podle ustálených pravidel tedy jednací den končí druhý den ráno. Vypadá to, že počet přihlášených se nám ustálil. Věřím, že všichni vědí, o čem budeme hlasovat, také jsem nezaznamenal žádný protinávrh. Já tedy budu pokračovat. Nyní tedy máme na řadě bod Poprosím o klid v sále. Ještě jednou poprosím o klid v sále.
Předkládaná novela zákona o myslivosti přináší ekonomicky proveditelnější způsob naplnění cíle snížení škod zvěří -
Pane ministře, já vás přeruším a požádám znovu kolegy v sále o větší klid. Prosím, pokračujte.
Děkuji. Součástí systému bude aplikace do mobilních telefonů pro pořízení záznamu a fotodokumentace o ulovené zvěři místo nákladných markantů, jejichž překládání může představovat hygienická a zdravotní rizika. Současně pevně věřím, že se nám podaří společně projednat tento vládní návrh zákona do konce funkčního období stávající Poslanecké sněmovny, a dovoluji si vás požádat o jeho podporu.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu, dále byl tisk přikázán výboru pro životní prostředí.